S faktickými poznámkami vystoupí v tomto pořadí pan předseda Kalousek, pan poslanec Ferjenčík, paní poslankyně Kovářová.
Já bych se s vámi klidně vsadil, kdybyste sázky platil. Vy prohrané sázky neplatíte. Ale když si na ně sáhnou, tak se zvýší deficit, anebo se to musí ušetřit někde jinde. Ale neexistuje koruna reálných rozpočtovaných příjmů, která by dnes měla krýt něco, čemu se říká nespotřebované výdaje. Prostě lžete nám tady! Stejně tak lžete u té ekologie. Prostě existuje materiál dodnes na vládě, kde ministr financí Kalousek navrhuje žádnou nabídku nepřijmout a tendr zrušit. Žádný premiér mně to nezatrhl. Ten premiér není nadřízený ministrům, ale na to jste zřejmě také ještě nepřišel! Obávám se, že na to nepřišli ani vaši ministři.
Děkuji.
Pane premiére, já se ohrazuji proti tomu, abyste nás tady školil z toho, jak to údajně funguje a nefunguje. Takže já jsem reagoval čistě na tohle. A vyprošuji si ty invektivy! Myslím si, že byste měli spíše makat, než si tady vymýšlet a dělat PR opatření, aby výsledek vašeho hospodaření vypadal lépe, než je skutečný. Gratulky.
Paní poslankyně Kovářová, její faktická poznámka.
Děkuji za slovo. Já bych také chtěla poprosit pana premiéra, aby neříkal poslancům, že něčemu nerozumějí. Musím říci, že kolega Ferjenčík patří k platným členům rozpočtového výboru. Já se také nepovažuji za takového znalce státního rozpočtu, jako je pan premiér, protože on má ty zkušenosti ministra financí. Měl na to velký tým, takže chápu, že on tomu asi rozumí nejlépe z nás. My jsme na to již upozorňovali, pane premiére, a to při schvalování státního rozpočtu. Když jsme našli 15 miliard na zvýšení platů učitelů, řekli jste, že žádné nespotřebované výdaje nejsou. Také jsme chtěli peníze na mateřské školky, památky a místní komunikace. Také jste řekl, že na to peníze nejsou. A dal jste nám možnost, abychom si vybrali, na co bychom ty peníze chtěli. Peníze chceme na mateřské školy, protože nejsou místa v mateřských školách. Peníze chceme na zvýšení platů učitelů, chceme na památky a na základní školy. Takže doufám, pane premiére, pokud nenajdete jiné spotřebované výdaje, než o kterých hovoříte, tak doufám, že připravíte státní rozpočet tak, aby tam tyto priority, které náš stát potřebuje, byly.
Děkuji. V obecné rozpravě nyní vystoupí paní ministryně Schillerová. S přednostním právem pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Pro nás je klíčové, co bude s těmi penězi, abychom v té debatě se nedostali do poloh, které nemáme. My jsme na takovou debatu připraveni. Druhá možnost je to, co říkal můj předřečník pan poslanec Farský, použít to ve vzdělání. Mám tady pár čísel. Doufám, že jsou správná. Rozumím výhradám, že to číslo není správné, že je příliš vysoké, já to číslo neobhajuji, nicméně ta částka je opravdu vysoká. Je to ve smlouvách mezi státem a nabyvateli majetku. To si myslím, že nikdo z nás nechce. Jaká je vlastně strategie státu? Já rozumím, že v roce 2018 ten pohled je jiný než na začátku 90. let. Ale nějakou strategii by ten stát měl zvolit. To je ještě další kapitola v celé té problematice. Takže podle našeho názoru je lepší v této chvíli ten fond nerušit, vést politickou debatu, jak ty prostředky využít, vést politickou debatu o tom, zda rozšířit možnosti využití těch peněz, aby ten zákon nebyl tak striktní. No tak to, co je v tom Fondu národního majetku, určitě letos nepotřebujete. Já tomu rozumím. Jenom jsem říkal, ať to probere s vámi, že vy jste říkal, že jste našel 170 volných miliard. Ony evidentně volné nejsou.
Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda vlády Andrej Babiš.
Že jsou to rozpočty z minulých let, které neutratily ty resorty, které stále chtějí víc a víc a potom nejsou schopny utrácet? Prosím vás, ekologické zátěže. Vy jste prodali firmy za hubičku, tradiční demokratické strany - tady se hlásí jeden reprezentant. A na Slovensku to neudělali. Prodali jste to za hubičku a tady reprezentant měl připravenu tu největší zlodějnu, ekologickou zakázku. A my jsme dokázali po mém nástupu, že někdo chtěl tam ukrást 30 miliard. Takže dneska to nakupujeme za čtvrtinu, ty ekologické věci. A já vám rád to ukážu. My jsme to prezentovali, je to otevřené výběrové řízení. A my jsme se teď dozvěděli, že je nějaký zákon, který nám zablokoval 21 miliard. A já vás chci ubezpečit, že ty peníze, tedy média to opakují, že to jde na důchody, ty natečou do rozpočtu. A když to chcete slyšet, tak půjdou na dopravní infrastrukturu. Byli jsme v přebytku s důchody. A proto nám to zablokovali. A vy to dobře víte.
Prosím, pane předsedo.
Já vím, že tam nejsou. To jsme si minule tady s paní ministryní vyjasnili. Já to netvrdím, to tvrdíte vy. K té privatizaci. No já jsem v 90. letech nebyl při privatizaci vůbec, ani na jedné straně. Ne každý z nás to může říct, že buď prodával, nebo kupoval od státu.
Nyní tedy máme před sebou návrhy na přikázání výborům k projednání. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, pan zpravodaj navrhl výbor rozpočtový. Má někdo ještě další návrh, který výbor by to měl mít přikázáno? Budeme tedy rozhodovat o přikázání výboru rozpočtovému. Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů, tedy na 30 dnů pro jednání výborů. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. V dnešní době jde zejména o společnost ČEZ, Čepro, MERO a Český Aeroholding. Tyto účty jsou podřízeny souhrnnému účtu a nejsou součástí státního rozpočtu. Odstranění této podmínky uvolní převody privatizačních prostředků do státního rozpočtu. Zdrojem příjmů zvláštního účtu je výnos z prodeje privatizovaného majetku a zisk z dividend společností, ve kterých má stát podíl.
Máte slovo, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci. Cílem návrhu je eliminace rizik spojených s nedostatkem prostředků na zvláštních účtech privatizace, odstranění přebytečných výdajových titulů ze zvláštních účtů privatizace, které nebyly nikdy využity, umožnění převodu potřebného množství financí ze zdrojů státního rozpočtu v případě nedostatku finančních prostředků na zvláštních účtech privatizace a umožnění převodu všech zbytkových prostředků hospodaření zvláštních účtů privatizace do státního rozpočtu.
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím čtyři přihlášky.
A pokud se to neurčí zákonem, tak ta vláda, kterákoliv vláda, to má prostě na svém rozhodnutí, jak ty peníze využije. Jestli ve školství, v dopravě, na důchody, na platy úředníků, to je v zásadě úplně jedno. Ale nesouhlasíme s tím, jak je to napsáno teď, a nemyslím si, že se to dá opravit v rámci druhého čtení.
Já velmi fakticky. Babiš napsal 8. dubna ve 21.30 na svůj Facebook - on to možná neví, protože to asi dělal někdo jiný ve skutečnosti . Skutečně nevymyslel si to pan Stanjura, napsal jste to vy na svůj Facebook. Že ho možná nespravujete vy, to není naše starost!
S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Jenom reakce na vystoupení pana trestně stíhaného premiéra v demisi. Skutečně i to, co teď řekl, nejenom to, co psal na svůj Facebook, evokuje, že to byly peníze, které ty rezorty nestihly utratit. To znamená, každý, kdo tohle slyší, má pocit, že tady ležely nějaké peníze, a protože nebyly utraceny, tak jsou tam k dispozici. Prostě za těmi 165 miliardami nejsou žádné reálné peníze, které jsou k dispozici. Koneckonců kdyby byly, tak z nich by bylo možné financovat i navýšení důchodů a nemusel by se rušit zákon o zrušení Fondu národního majetku. To je druhý nesmysl, který řekl pan premiér. Takže ty se tam povedlo uchránit jenom pro velmi specifické účely. Ale neumím si představit, že to bude dáno vládě k dispozici, aby nemusela šetřit. Smlouvy, které Fond národního majetku podepsal, jsou z roku 1993 a zavazují se k ekologickým auditům. To jsou doložitelné kroky a zajímalo by mě, co bylo na tom za podvod.
Děkuji. Nyní vystoupí předseda vlády Andrej Babiš, po něm paní ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.
Mě fakt baví, když tady vystupuje odpovědný bývalý ministr financí, který vzal peníze důchodcům, státním zaměstnancům, všem, a ještě nasekal dluhy 670 miliard korun. Jste jednička, pane bývalý ministře! Ale ve své hlavě asi! Chtěli jste tam, vy a vaši kámoši, vydělat 30 miliard. Zbořilová vám to může ukázat na odpočtu, jak my dneska nakupujeme. To nejsou externí právníci v utajení vlády, jak jste dělal. Ne, to jsou otevřená výběrová řízení, dokonce vlastními silami. A tu privatizaci. Teď jsme zastavili zase nějaký nápad, nějaká trojice. Zrazu měli peníze na to. Přitom občané Ostravy čekají na ostravské laguny, tak snad už to dáme do pořádku. Takže já jenom říkám, že v minulosti se nikdy neměly dávat náhrady za ekologické zátěže, tak jak to udělali na Slovensku. Tam si to firmy zaplatily samy.
Nyní pan poslanec Jan Skopeček, zatím poslední přihlášený do rozpravy.
Já jsem také chtěl přednést návrh na odmítnutí v prvním čtení, takže se připojuji k tomu původnímu návrhu pana kolegy Kalouska. To by přeci měly být peníze určené primárně na období krize, na období, kdy půjde ekonomika dolů, kdy bude nižší výběr daní, kdy naše veřejné výdaje budou nad tím, co dokáže v daný okamžik, kdy ekonomika bude na dně, stát vybrat. V takové chvíli si dovedu představit, že vláda přijde a poprosí Poslaneckou sněmovnu o to, že je mimořádná situace a že potřebuje dodatečné příjmy. Právě proto vznikl tento fond. Právě proto tento fond existuje. Ty závazky jsou velmi vysoké. Je tam řečeno, že ve stávající legislativě tyto ekologické škody lze hradit právě jenom z titulu peněz, které jsou v tomto rozpočtu. Dokonce tam Ministerstvo financí přichází s návrhem, že kvůli tomu přestane z tohoto účtu dotovat investiční pobídky, což je věc, se kterou já určitě souhlasím. Myslím si, že utrácet je na další provozní výdaje, smysl nemá a že je potřeba je šetřit.
Pan předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, žijeme v naprosto unikátním období výjimečného růstu, kdy ekonomika šlape, kdy firmy mají zakázky, kdy je nízká nezaměstnanost a odvody do státního rozpočtu jsou nebývalé, skutečně období, které je výborné, že trvá, ale je jisté, že nebude trvat věčně. Tento krok, kdy chceme uvolňovat rezervy, které by právě pro ty chvíle, kdy bude na státním rozpočtu, aby pomohl s investicemi, aby podpořil zaměstnanost, aby rozpustil finance mezi lidi, tak využitím a vyčerpáním fondu v tuto chvíli tyto možnosti nebudou. Je to nezodpovědné k té blízké budoucnosti, která, ať chceme, nebo nechceme, prostě nastane.
Současná vláda přichází s potřebnými, ale bohužel pouze parametrickými změnami v oblasti penzí, aniž by projevila snahu narovnat alespoň některá negativa, která český důchodový systém provázejí. Jak už jsem zde řekl, jistě nelze očekávat, že lze vyřešit tolik potřebnou důchodovou reformu v takto krátkém časovém období, ale jsme přesvědčeni, že alespoň k některým dílčím krokům by se vláda dle našeho názoru odhodlat měla. Diskriminace žen, které vychovávaly děti, je v řadě ohledů, ať už se to týká základní výměry důchodů, ale jsou zde další související problémy. Změny by si určitě zasloužily i vdovské důchody. Pevně věřím, že se na změnách, které by pomohly seniorům nejen parametricky, dokážeme shodnout napříč touto Poslaneckou sněmovnou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost.
Jako další vystoupí v rozpravě paní poslankyně Pekarová.
Vážená paní předkladatelko, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Aspoň někteří jsme tady zůstali jako stateční. A dotkne se opravdu velké řady z těch, kteří důchody pobírají, a bavíme se teď třeba jenom o těch, kteří už je mají, negativně. To je tady nutné říci. Ale rozhodně bychom se tady neměli bavit jenom o takovýchto dílčích změnách, zvláště když nám je předkládá vláda, která ještě ani nezískala důvěru, ale měli bychom se snažit opravdu nalézt řešení, recept na důchody budoucí, nejenom na důchody, které máme teď. Takže stejně jako v minulém volebním období jsme vyzývali pravidelně tehdejší vládu k tomu, aby nestrkala hlavu do písku a řešila ten problém, který i Světová banka a další organizace, jako třeba OECD, u nás označují za časovanou bombu, nikoliv jenom my jako opozice, to není věcí politického souboje, to je věcí prostě jednoznačných faktů, tak se nedělo. Byli jsme svědky pouze rušení reformy předchozí. Tehdy se tak činilo. A já se jim vůbec nedivím, že na to upozorní. Tak tolik jenom do té debaty chci vnésti.
Další faktická poznámka, pan poslanec Pražák.
Dobré odpoledne. Máme tady starosty, máme tady hejtmany, máme tady primátory. To bylo celé.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Dokonce ani návrhy v rámci posilování pravomocí starostů v rámci zakazování spalování hnědého uhlí se mi vůbec nelíbí. Z toho důvodu jsem považoval za vhodné, aby se tato materie předložila na půdě hospodářského výboru, který se k tomu také svobodně vyjádřil. A prosím, neberte právo hospodářskému výboru se k tomu vyjadřovat. Já jsem velice rád, že jsem nakonec ten prostor dostal, protože to je moje výsadní právo. A nezlobte se na mě, já jsem se nijak nepředstavoval, ani jsem nehovořil o tom, že mám nějaké funkce, jak jsem v životě těch funkcí měl hodně. Ale že bych se oháněl funkcí nějakou vyšší, než ve skutečnosti mám, určitě nezaznělo z mých úst, a za to se omlouvám a velice mě to mrzí.
Já vám děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Munzar, připraví se paní poslankyně Balcarová.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové. Vážená paní poslankyně Balcarová prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem chtěl tady předtím vystoupit k těm výjimkám. Vy jste ten návrh upravila. Ale hrozně mě překvapilo to, s čím jste tady vystoupila. To je jedna věc. Druhá věc, kterou jste tady sama řekla. Vy předkládáte fatální návrh, který je hazardem pro českou energetiku, a neznáte sama jako předkladatelka dopady tohoto návrhu. A chcete skutečně nás takto připoutat k závislosti na Rusku? Snížit soběstačnost České republiky na energetice a snížit tím bezpečnost? Ten váš návrh mě skutečně překvapuje, ale ještě více mě překvapuje to vaše úvodní vystoupení.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Jo, tam, pardon, já jsem neviděla. Takže jenom tak. Ale tady jsem slyšela nějakou výtku o zelených. Proto, že prostě pro pirátskou stranu je kvalita ovzduší opravdu priorita. A hlavní priorita je zdraví obyvatel, které má přímou souvislost právě s kvalitou ovzduší. Takže to byl hlavní cíl, proč jsme do toho šli.
Já mám také dvě děti, také chci, aby dýchaly čistý vzduch.
Tak v tuto chvíli poslední faktická poznámka.